A také podpoříme návrh, který umožní po dobu trvání opatření nouzového stavu měnit měsíční výši rodičovského příspěvku jeho příjemcům častěji než jednou za kalendářní čtvrtletí. Závěrem mi, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vyjádřila velké poděkování a podporu všem pracovnicím a pracovníkům našich úřadů práce a České správě sociálního zabezpečení, kteří se v těchto dnech potýkají s mimořádným návalem práce a řešením mnohdy nezvyklých a nových situací a problémů v podmínkách, kdy se zákony a procedury mění doslova za pochodu. Bylo by neslušné, kdyby se na ně zapomnělo. A když už mám tu možnost, chtěla bych i velmi poděkovat pracovníkům Armády spásy České republiky, kteří také vykonávají skvělou a důležitou práci v oblasti organizace pomoci a péče o bezdomovce v souvislosti s krizovými pandemickými opatřeními, což je oblast, na kterou stát docela pozapomněl a na kterou jsem též upozorňovala.
Máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím vystoupit se stanoviskem k tomuto sněmovnímu tisku 798 za poslanecký klub KSČM.

Nyní mám vyčerpány přihlášky do obecné rozpravy.
To je asi v tuhle chvíli predikovatelné. To znamená, že budeme muset přijít v příštích týdnech celkově s nějakou komplexnější úpravou. Proto jsme se rozhodli pro třetí kvartál v tuhle chvíli nepřeklápět. Pokud bude někde karanténa na úřadu práce, bude to riziko, a posun až o jeden rok je právě kvůli těmto žádostem v červenci. Proto tyto návrhy, proto ten pozměňovací návrh paní poslankyně Gajdůškové. Má to opravdu smysl, je to opravdu poctivě promyšleno. Omlouváme se, že přicházíme s tím pozměňovacím návrhem až přes poslanecký návrh paní poslankyně Gajdůškové, nicméně skutečně řešíme ty situace za pochodu. Toliko k tomuto.
Ukončili jsme tedy rozpravu obecnou, otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že návrhy musí být odůvodněny. Platí usnesení o pětiminutovém vystoupení.
Nicméně řada těch léčebných i diagnostických úkonů se přece jenom odkládá. Takže i to je jeden z důvodů, proč bychom o institutu prodlužování nouzového stavu měli uvažovat i v tomto kontextu a vidět i tato zdravotní rizika. Jsou tady pacienti, které neohrozí koronavirus - nebo možná je ohrozí, ale pro ně mnohem větší ohrožení je, pokud jim nebude v určitém časovém horizontu proveden konkrétní léčebný či diagnostický úkon. Tolik za mě jako zdravotníka k těm určitým kontextům, které je potřeba z hlediska dalšího prodloužení nouzového stavu vidět. Také je potřeba vidět tvrdý ekonomický dopad. O tom se tady mluvilo už mnohokrát. Já nejsem ekonom, nicméně všichni víme, že to přistání po krizi z hlediska ekonomiky bude velmi tvrdé. Není to v tuto chvíli určitě na prvním místě, ale těm rizikům, která z toho vyplývají, se opět nemůžeme vyhnout. A opět jako zdravotník si nemohu odpustit ten kontext se zdravotnictvím. Už v tuto chvíli existují modely, které říkají, že propad ve veřejném zdravotním pojištění jenom pro tento rok bude mezi 30 až 40 miliardami korun. To je velký zásah, který v tuto chvíli zdravotní pojišťovny jsou schopny pro rok 2020 pokrýt ze svých rezerv. Ale pak tady nastává velké ale. Zdravotnická zařízení právě těmi opatřeními v důsledků koronavirové krize omezila svoji produkci, svoji výkonnost, někde až o tři čtvrtiny, v řadě zdravotnických zařízení až o tři čtvrtiny. Navíc jsou tady zvýšené náklady na léčbu pacientů s koronavirem. My jsme to s analytiky spočítali a v tuto chvíli vidíme jako potřebné, a tak to navrhuji vládě, aby vláda připravila návrh na valorizaci plateb za státní pojištěnce pro příští rok o 500 korun. Takže ještě jednou opakuji, klub KDU-ČSL chce spolupracovat s vládou a spolupracuje s vládou při řešení koronavirové krize a jsme připraveni tak činit i nadále. A nyní ještě několik okruhů otázek a podnětů, které mám k vládě právě k řešení koronavirové krize. Já jako zdravotník mohu říci, že s jejím principem v zásadě souhlasím. Je ale potřeba, aby vláda jednak velmi dobře tento projekt připravila. Vím, že teď probíhá testování. Měli bychom zítra na Ústředním krizovém štábu vidět nějaké první výsledky toho pilotního testování. Princip inteligentní karantény předpokládá poměrně velkoobjemové testování jednak těch vytipovaných osob, ale dále je potřeba periodicky dělat průřezové testování na vzorku populace. A opět jsme se v posledních dnech setkali se situací, kdy řada odběrových míst neměla odběrové soupravy a řada laboratoří neměla testovací kity. Tady je potřeba, aby vláda skutečně na tomto spolupracovala i s českými výrobci, protože například ty odběrové soupravy jsou schopni vyrobit čeští výrobci. Takže tady bych chtěl vládu vyzvat k tomu, aby ještě intenzivně na tomto spolupracovala, protože bez dostatečného objemu testování nemůže chytrá karanténa fungovat. Druhý podnět a dotaz a námět k fungování chytré karantény je ochrana citlivých údajů. Proto vyzývám vládu, aby člena Úřadu pro ochranu osobních údajů do té komise přizvala. Potom bych se chtěl ještě zmínit ohledně uvolňování restriktivních opatření. Už to tady také zaznělo. Je to velmi citlivá záležitost, kterou je potřeba velmi seriózně připravit odborným zázemím vlády. Pokud my v předstihu před těmi kroky slyšíme každý druhý den a někdy třikrát za den rozporuplné vyjádření členů vlády, tak to nepůsobí na veřejnost dobře. A to říkám při vědomí toho, že veřejnost v naprosté většině podporuje kroky vlády, a to si myslím, že je pro vládu poměrně dobré vysvědčení. Ale pokud pak přijdou znejisťující vyjádření členů toho nejvyššího vedení Ústředního krizového štábu, tak to působí na veřejnost zmatečně a znejisťuje ji to. A pak je tady třeba zdůraznit to třetí. Je potřeba maximálně zajistit ochranu těch rizikových skupin obyvatel, už to tady zaznělo. Jsou to senioři, jsou to pacienti s komorbiditami, je to celá řada lidí, kteří sice nejsou vyšší věkové kategorie, ale mají celou řadu přidružených rizikových chorob. I toto je potřeba, aby vláda jasně řekla, za jakých kritérií dojde k uvolňování těch restriktivních opatření. Na závěr mi dovolte ještě jednou zdůraznit, že KDU-ČSL je připravena spolupracovat s vládou. My jsme opoziční strana, v řadě věcí se s vládou neshodneme, ale tato doba, tato situace, je natolik závažná a natolik mimořádná, že nabízíme veškeré své síly k tomu, abychom minimalizovali následky koronavirové krize, a to jak ve zdravotní, sociální, oblasti, tak i v oblasti ekonomické. Musím říci, že jsme to nikdo nezažili. Je to situace, která doopravdy je v našich životech poprvé, a pevně doufám, že i naposledy. Takže jim patří veliký dík. A také samozřejmě děkuji svým kolegům zdravotníkům, ale i dalším pracovníkům kritické infrastruktury, že s velkým nasazením pracují mnoho nad rámce svých běžných povinností.
O tomto návrhu dám bezprostředně hlasovat. Kdo je proti? Hlasování číslo 73, přihlášeno 102 poslanců, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Pokud není hlasování zpochybněno, budeme pokračovat dál. Zahajuji hlasování. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A ještě nám zbývá vyrovnat se hlasováním s návrhem doprovodného usnesení. Prosím, paní zpravodajko.
Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vám načetla doprovodné usnesení paní poslankyně Hany Aulické. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby urychleně připravila
Je potřeba, abyste znali jeho obsah.
- za kalendářní den na 80 % redukovaného denního základu;
Abychom se vyhnuli případným problémům při hlasování, není námitky proti tomu, abychom hlasovali všechny body dohromady? Nebo si někdo žádá hlasování po jednotlivých bodech? Můžeme hlasovat dohromady. Kdo je proti? Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji. Ano, je to zaznamenáno. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Poprosím paní zpravodajku paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo. Děkuji. Tady bychom asi ani nemuseli hlasovat o proceduře, ale pro jistotu. Hlasování číslo 78, přihlášeno 102 poslanců, pro 102 poslanců, proti nikdo.
Paní zpravodajko? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Děkuji vám. Návrh byl schválen, budeme tedy pokračovat.
Tento návrh je provázán opět s vyhlášeným nouzovým stavem a předkládáme ho z toho důvodu, že potřebujeme usnadnit komunikaci s Úřadem práce při zprostředkování práce a při plnění povinností ze strany uchazečů o práci. A ten důvod je jednoduchý - máme tu nouzový stav a zaměstnavatelé nebudou moci potvrzení získat včas a úřady práce jsou v tuto chvíli extrémně vytížené. Opatření nebudou mít žádné dopady na státní rozpočet a předkládáme to v legislativním stavu nouze, protože chceme urychleně řešit situaci zaměstnavatelů ve vztahu k zachování zaměstnanosti, to je zejména ten program Antivirus, ale také k zachování pracovních míst na chráněném trhu práce. Dále bych chtěla zmínit, že souhlasím s pozměňovacím návrhem pana poslance Kaňkovského, a to ve znění legislativně technických úprav. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji a dovolím si vás požádat o podporu tohoto potřebného zákona.
Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme se tedy tím řídit a v rozpravě pokračujeme vystoupením paní poslankyně Šafránkové, připraví se Vít Kaňkovský. Paní poslankyně, máte slovo, měřím vám čas.
My se ptáme, co platí, co je tedy teď tím oficiálním postojem vlády. To je určitě potřeba, protože to rozhodování je velmi složité a musí mít nějaký jasný řád. Na co se teď musíme primárně zaměřit, je ochrana těch nejslabších, ochrana našich seniorů. Vláda hovoří o tom, že je všechno zajištěno. Nejsem si tím jistý. Stále máme sociální ústavy, kde se nedostává pomůcek pro seniory a pro personál, a stále ještě nedochází k masivnímu protestování personálu a klientů sociálních zařízení především v seniorském věku. To je ta první věc, na kterou se musíme zaměřit, protože jak už zmínil i pan premiér, pokud to procento nemocnosti stoupne mezi nemocnými u té nejstarší generace nad 22 %, tak se dostáváme do problémů a ta křivka by se mohla i v České republice vyvíjet nedobrým směrem. Nejde ale pouze o klienty v seniorských domech. To všechno města dělají, ale na to by se měla zaměřit i vláda v podpoře měst, obcí a krajů, protože na to samozřejmě čekají. Vždycky nahodile slyšíme ze sdělovacích prostředků o tom, že se něco někdy pustí, ale alespoň ten postup i pro podnikatele, pro ty malé a střední podnikatele, kteří zavřeli svoje živnosti a teď nevědí, co bude zítra, co bude za týden, co bude 1. května. Aby měli aspoň nějakou vizi a mohli si svoji budoucnost plánovat, tak si prostě zaslouží jasné, transparentní a otevřené informace. A to je asi to, co nejvíce vládě vyčítám. Ta informovanost lidí je chaotická, je nahodilá a nedává možnost předvídat, co se v těch dalších týdnech bude dít. Zaslouží si poklonu a úctu za to, jak jsou schopni dodržovat velmi nepříjemná nařízení. A dovolte mi říct, že my tu krizi překonáme a že my s ní jako společnost, pokud se dobře chytíme šance, můžeme vyjít i posíleni.
A jako další s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Okamura, připraví se pan místopředseda Petr Fiala.
Vážené dámy a pánové, k otázce vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu nemáme velké možnosti volby. Informace o stavu země, o potřebách v jednotlivých sektorech zásadních pro fungování země a hlavně zdravotnictví má jako jediná, aktuální a podrobné informace, vláda. Nám nezbývá, než jí nyní věřit a v uvozovkách jí dát šek, a to s tím, že veškerou odpovědnost nese ona a my jen můžeme doufat, že se z celého řetězce chyb v uplynulých měsících učí a její rozhodnutí budou kvalifikovanější. Příkladem je včerejší návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a předsedy krizového štábu pana Prymuly na plošné promoření celé společnosti koronavirem, což zcela oprávněně vyděsilo všechny občany. Řada těchto korporací bude na této krizi vydělávat a jistě by se jim líbilo přenést náklady na lidi obrazně řečeno v podhradí, kde podle některých představitelů TOP 09 žije, jak oni říkají, spodina. Tyto zisky vytváří české ruce a české mozky, ale peníze vyvádí nadnárodní korporace. Jak známo, hnutí SPD přistupuje od počátku k vládě konstruktivně. Nepolitikaříme a předkládáme trpělivě pozitivní řešení na zdravotní, ekonomickou a sociální pomoc občanům postiženým nouzovým stavem. Vládní opatření jsou však pomalá a nedostatečná a kvůli tomu již bohužel začalo propouštění lidí ze zaměstnání a mnoho lidí se ocitá v ekonomické a sociální nouzi. Jsou to zaměstnanci, podnikatelé, živnostníci, rodiče samoživitelé, invalidní a starobní důchodci a další. Přitom hnutí SPD mnoho návrhů předalo vládě jak na zlatém podnosu, ale nejsou přijímány. Každý třetí obyvatel České republiky v průběhu svého života onemocní rakovinou.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu. Je zde i přítomna zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Jana Pastuchová, která spolu se mnou bude sledovat rozpravu, kterou jsem nyní otevřel.
Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vás seznámila s procedurou hlasování. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. Jako druhý bychom hlasovali pozměňovací návrh paní poslankyně Richterové.
Je nějaký jiný návrh na proceduru? Žádný takový návrh nevidím. Budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhla paní zpravodajka. Proceduru jsme schválili, můžeme podle ní postupovat.
Děkuji. Takže budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu paní poslankyně Aleny Gajdůškové, který se skládá ze tří částí.
Než zahájím hlasování, s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Takže máme hlasovat, že o rok prodloužíme možnost zneužívání?
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Z těchto gest rozumím, že bude zpochybněno hlasování? Nic takového nenastalo. K hlasování? Prosím, pane poslanče, dám vám ještě slovo.
Dobrý den. Výborně, teď ho nemůžu najít.
Ano, je zde návrh na zpochybnění hlasování. Budeme o něm hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování jsme zpochybnili. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Pan předseda Stanjura má slovo.
Protože většina těch změn bývá v neprospěch těch, kteří pobírají příspěvek. Pozměňovací návrh má tři části. Žadatelé nebudou muset dokládat žádné trvání nároku ani plnit žádné další ohlašovací povinnosti, a úřady práce to tedy nebudou muset zpracovávat. Druhá část pozměňovacího návrhu znamená, že po dobu nouzového stavu bude možnost měnit neomezeně měsíční výši rodičovského příspěvku. Ruší se ta podmínka změny po třech měsících. Vypadá to jako protimluv k tomu prvnímu návrhu, kdy se zakotvuje ta stabilita a prolonguje se to, ale u rodičovského příspěvku je potřeba říct, že tam si to ta rodina stanovuje sama. To je rozhodnutí té rodiny. My sociální demokraté stojíme vždycky za zaměstnanci, lidmi práce, všemi, kteří potřebují podporu a pomoc.
Já nemám co odkládat, protože nesoupeřím. Já jsem předložila jednoduchý technický návrh, ke kterému zazněly dvě výhrady. A jenom rychle zareaguji. Na výboru jsem se explicitně ptala, zda je legislativně technicky v pořádku. Dávali jsme si na něm samozřejmě velmi záležet. A na záznam při debatě zaznělo, že ten návrh je způsobilý stát se součástí právního řádu, nemá problémy, aby se nemohl stát součástí zákona. Na to bych jednoduše řekla: jasně, určitě to udělejte, když to stihnete. A když to nestihnete, tak tento pozměňovací návrh je pojistka, že to nebudeme muset čistě kvůli prodloužení příště schvalovat. A já bych poprosila paní ministryni, aby mi řekla, jak to sedí dohromady s jejími slovy, že stále bude možné snížení, ale i zvýšení dávek. Když je různý počet lidí v bytě, tak to dělá velký rozdíl. Já to tam vůbec nikde nevidím. Rozumím tomu a považuji to za velmi, velmi dobrý návrh, ať se překlápí u všech, u kterých se nic zásadního nezmění, zkrátka ten první kvartál. Prosím vás, nikdo to rád nedokládá, je to spousta práce dávat ty podklady. Všichni, kteří nebudou vědět, že mají nárok, nebo že by museli vracet, se na to rádi vykašlou. Ale tam, kde by se změnil počet lidí v domácnosti, prostě nedává smysl zamezit tomu přepočítání. Tak já ještě jednou předem děkuji za to, že toto bude vysvětleno.